Proto se omlouvám, ale s tímto pozměňovacím návrhem, protože vykazuje závažné vady a je vnitřně rozporný, nemohu souhlasit.
Děkuji za slovo. Bylo zmíněno celkově nahradit prezenční studium distančním. Prostě je to otevřená cesta, je to možnost, je to direktiva. Oni se můžou sami rozhodnout, jestli chtějí dát ty děti na distanční, nebo prezenční studium. K těm připomínkám, které tady vznesl pan ministr, bych měl jenom dvě krátké poznámky. Ta první je - mezinárodní závazky, odporuje to, a druhým dechem bylo řečeno - možná že se k tomu vrátíme. To znamená, že do budoucna už to ty mezinárodní závazky nebude porušovat? Ano, souhlasím s integrací, ale je tu integrace za každou cenu? Spousta těch dětí a rodičů se chtějí vrátit a my nevíme kdy.
To bylo závěrečné slovo pana zpravodaje a já otevírám podrobnou rozpravu, do které je jako první přihlášen pan poslanec Vondrák.
Je to na svobodné vůli nás všech poslanců se k tomuto pozměňovacímu návrhu přihlásit, či ne. Já jenom uvedu, že je to sněmovní dokument 912, to znamená, je uložen v systému. Takže tolik k tomu.
Ano, děkuji. Nikdo další do podrobné rozpravy přihlášen není. Není tomu tak. Než přistoupíme k projednávání bodu číslo 146, přečtu jednu omluvu. Paní předsedkyně tady má hlavní slovo, říká, že to není třeba, budeme šetřit papír. Tak děkuji. Do obecné rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu tedy končím a přistoupíme k hlasování. Zahájím hlasování a ptám se, kdo je pro takové usnesení? Kdo je proti? Návrh usnesení byl schválen. Jsme ve zkráceném jednání.
A ta horní komora tomu nedává takovou vážnost. Takže to je pro nás ten šok.
Tak děkuji za vysvětlení šoku. Následuje pan poslanec Koten.
Děkuji, vážený pane předsedající. Já jsem se díval neustále do systému, jestli tam náhodou něco se neobjeví. Ano, také chápu, že se s tím něco musí dělat, ale já nejsem schopen v podstatě v této chvíli vyhodnotit, zda je to dobře, nebo je to špatně. A ani jsme si to ještě nestačili přečíst, takže uvidíme, co bude požadovat klub ANO.
Děkuji za dodržení času.
To je zase šok pro nás, pane ministře. Občas to bylo s nějakými připomínkami, poznámkami a tak dále, a neměli jsme tam většinu. Takže možná je to jenom o té komunikaci. Jinak že prodloužení nouzového stavu se nechce, to jste tady konec konců řekl i vy, když jste tady byl s nouzovým stavem. Řekl jste: Žádám naposled. Já si to pamatuji. Takže si nemyslím, že by to byly jenom hlasy z opozice nebo z koalice.
Také děkuji. Následuje faktická poznámka pana ministra Jurečky.
Já tady musím říct, že za sebe avizuji kolegům z opozice omluvu. Budeme to muset zařazovat někam do jednání Sněmovny, a proto jsem se dohodl, že bych nahrál tento návrh dnes.
Děkuji. Připraví se opět pan kolega Juchelka.
Já si myslím, že mohl někdo přijít i během dne dneska, přinést nám to, vysvětlit nám to. To znamená, že to neplatí, nikde to neplatí. Když je stav legislativní nouze, nepotřebuji vůbec žádné termíny. Může to být schválené ze dne na den. A dneska je 14. června a ono to pořád neplatí! Tak to řekněte těm lidem! Řekněte jim, že to pořád neplatí, že tedy pořád udělujeme status dočasné ochrany podle lex Ukrajiny, která byla schválená před několika měsíci a která vůbec nereaguje na ty problémy, které jsou, jak na sociální turistiku a na další věci. Takže je to nefér, to, co tady říkáte.
Já jenom mám praktický dotaz.
Děkuji.
prostě neustále vyvstávají nové a nové požadavky na různé další věci pro ukrajinské běžence nad rámec lex Ukrajina.
Děkuji za dodržení času.
Pak jsme zase poslouchali před volbami, že jsme to rozdávali z helikoptéry. Běžte jí to říct, že to prostě nedostane, protože holt vy jste zvolili kritérium zletilosti na rozdíl od všech jiných sociálních dávek, kde je kritérium nezaopatřené dítě.
S přednostním právem nyní pan ministr Marian Jurečka.
Pamatuji si také i mnohokrát, kdy v minulém volebním období to tak bylo učiněno. Ale dovolím si tedy zareagovat na jednu věc.
Děkuji a nyní řádně přihlášený pan poslanec Igor Hendrych. Děkuji.
Já jsem ho řekl, 910 by měl být.
Ptám se na závěrečná slova. Zda pan zpravodaj nebo pan ministr chce závěrečné slovo? Nevidím, že je tady návrh na to, abychom přerušovali tento bod. V tom případě, pane zpravodaji, prosím, jestli k tomu chcete říct své stanovisko. Jen abych tomu tedy dobře rozuměl, legislativa potřebuje hodinu na zpracování pozměňujících návrhů, a v případě, že se nebudou zpracovávat, můžeme rovnou pokračovat hlasováním?
Děkuji za slovo, pane místopředsedo.
Otevírám rozpravu a ptám se, kdo se hlásí v tento moment do obecné rozpravy? Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím a přistoupíme k hlasování. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh? Konstatuji, že návrh byl schválen. Předložený návrh uvede ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Gazdík.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji, pane předsedající, za slovo.
Ano, už v té době byl zájem o to, aby se zprivatizovalo ČD Cargo. Takže druhý bod, který jsme předpokládali, už byl rovněž naplněn. Teď ještě očekáváme, že se začnou rozkládat a vykládat příběhy ze zahraničí, kterak kde takové firmy fungují zcela na privátní bázi.
Dobře, děkuji. Prosím, paní předsedkyně, máte slovo.
Myslím, že nic z toho, co jste tady maloval, se nechystá. Že je zbytný státní majetek, tím se nijak netajím. Pořád se točíme podle mé jedné odpovědi na dotaz, který jsem dostal, jestli si umím představit - jsem říkal, teoreticky si to umím představit - že se nějaký menšinový podíl prodá přes burzu, a to je všechno. To byla jedna odpověď na jednu konkrétní otázku. Nic takového tam není. Vy jste navrhoval úplně to samé, úplně něco jiného než dneska. My jsme tomu zabránili. Mohl bych připomínat, jak jste vyprášili privatizační fondy, další rezervní fondy, ale to nemá žádný smysl. Nicméně nemalujte tady příběhy, že se něco chystá a vy tomu chcete zabránit. Nic takového se nechystá. Uvedu jeden konkrétní případ. Vysvětlete mi někdo, proč má stát menšinový podíl ve firmě, která vyrábí radiátory. Vysvětlete mi to. Navíc tam není dlouhodobá... Zatím se nenašla shoda s ostatními majiteli, kdy zhruba třetinu má stát, třetinu má EBRD a třetinu mají soukromí majitelé, takže není ani shoda, že by se z toho vyplácely dividendy. Dividendy se z toho nevyplácejí, ten problém jen zatěžuje. Není to priorita, není to to, co bychom řešili osm hodin denně. To přece není politická věc, to je věc naprosto praktická. Jinak to považuji za zbytečné, aby byl bod na plénu.
Děkuji panu ministrovi financí za objasnění. My nechceme ČEZ privatizovat. A to, že by bylo správné se pokusit ČEZ získat pod vyšší stupeň kontroly, ano, je náš dlouhodobý názor. Ano, toto je náš záměr, toto je náš názor. A kdybychom dneska byli u vlády, určitě budeme usilovat o to, abychom získali stoprocentní podíl nad ČEZem - výrobou. Variant je několik. A poslední věc, co se týká těch nešťastných ingotů ve Správě hmotných rezerv.
V pořádku z toho pohledu, že skutečně podporuje integraci dětí ukrajinských uprchlíků do naší společnosti, je to řešeno cestou prezenční výuky těchto dětí v našich školách. On se bude samozřejmě lišit od jednotlivých krajů. Děkuji za pochopení a pevně věřím, že mě v tomto s kolegou Fridrichem podpoříte všichni.
Já se úplně neztotožňuji s tímto názorem.
Čím dál více občanů se propadá do existenční chudoby a do dluhových a exekučních pastí. Více než polovina pracujících Čechů má dle průzkumu společnosti Fair Credit problém vyjít s výplatou. V důsledku raketově rostoucích cen energií a pohonných hmot zanikají živnosti a firmy. Zodpovědnost za tento hrozivý stav nese jednoznačně vláda Petra Fialy ve složení ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN a Piráti. Neschopná vláda, která nemá důvěru občanů a nedokáže řešit závažné problémy naší země, musí odstoupit. A jak to tedy bude s dostupností zdravotní péče pro české občany? A nám to nevadí, že jsme tady jedinou stranou, my prostě za tímto svým názorem stojíme. My si nemusíme hledat nové voliče z řad ukrajinských migrantů, kterým tady chce vládní koalice rozdávat potom občanství. Navzdory slibu rozpočtové odpovědnosti zvyšuje schodek státního rozpočtu. Přestože se voličům zavázala ke snižování schodku státního rozpočtu, Ministerstvo financí v návrhu státního rozpočtu na rok 2023 počítá se schodkem 295 miliard korun, tedy o 15 miliard vyšším než v letošním roce, ačkoliv roste výběr DPH. To znamená, a už o tom byly i články ekonomů a analytiků, vy vlastně v součtu zadlužujete český rozpočet ještě více než vláda Andreje Babiše. Hnutí SPD naopak disponuje souborem opatření, které je třeba v rámci rozpočtové politiky učinit, takže jak je naším zvykem, na jednu stranu kritika ANO, na druhou stranu ale máme i konkrétní řešení, která vždycky uvedeme. A chceme také samozřejmě ukončení zneužívání dávek, sociálních dávek pro nepřizpůsobivé.
Pan ministr - a to si myslím, doufám, že to budu citovat tak nějak alespoň přibližně stejně, jak to tam říkal - řekl, že v podstatě budeme podléhat evropské legislativě.
Dobrý už skoro podvečer, vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové. Jde o to, abychom udělali krok, který naváže na humanitární dávku, která je poskytována lidem s dočasnou ochranou na dobu šesti měsíců. Zvažovali jsme varianty, jestli případně humanitární dávku ukončit a administrovat ji v běžném sociálním systému, který máme v rámci České republiky. Samozřejmě je tady stále ta podmínka, že to je poskytováno pouze v případech, kdy ten daný člověk nemá žádný jiný příjem. Zároveň platí i ta podmínka, kterou jsme upravili už tady asi před dvěma nebo třemi týdny. O to jde především. Pak se v podrobné rozpravě přihlásím i ke konkrétnímu číslu. Děkuji za pozornost.
Ano, děkuji.
Nejdřív stručnější reakce na pana kolegu Kotena. Stav nebezpečí jednoznačně nestačí. To prostě nestačí, nestačí k uplatňování krizových opatření na úrovni kraje. Pokud bychom postupovali podle krizového zákona, tak by nám Ústavní soud boural jedno opatření za druhým a byli bychom ve velmi nekomfortní situaci. To je prostě názor, řekl bych, celkem profesionální legislativy Ministerstva vnitra. Já už dál toto nebudu nijak komentovat. Za další, my tady hejtmanům podle lex Ukrajina III nic nepředepisujeme. Naopak, my jsme vyslyšeli požadavky hejtmanů, jak ten zákon má vypadat. Tady se nejedná o to, abychom ukládali povinnosti jako u krizových opatření, ale naopak, abychom krajům dali možnost rozhodovat o místním ubytování podle svého nejlepšího vědomí. To je ten rozdíl. Je to možnost krajů ubytovávat v těch státních a krajských kapacitách tak, jako to bylo doposud. Reakce na paní místopředsedkyni Vildumetzovou. Mně je líto, že paní poslankyni Vildumetzové dvoukomorový Parlament způsobuje šok. Já ji budu citovat. Já jsem byl dnes na senátních výborech tak, jak je vedení Senátu určilo. Tak už to vydržíme o několik dnů déle.
Na druhou stranu každý den v zaměstnání, které je velice náročné, hlavně psychicky i časově, vyplácejí nebo administrují dávky lidem, kteří se mnohdy záměrně vyhýbají práci, a tito lidé mají automaticky všechno. Ti o nic nemusí žádat, všechno dostanou vlastně, aniž by se nějakým způsobem museli o něco zasloužit, o něco si požádat.
Já vám děkuji, paní poslankyně. Já nikoho nevidím, nikoho neregistruji.
Děkuji, vážený pane předsedající. Tady byl několikrát zmíněn příklad rakouské vlády. Ale to není pravda. Česká republika má poměrně rozsáhlou síť sociální podpory a hmotné nouze. Před dvěma měsíci přišel předseda vašeho hnutí, který dnes opět nepřišel do práce, a přišel a řekl: Dávám tady návrh dvanácti opatření za 230 miliard korun. Řekl někdo z vás tady, nebo pan bývalý premiér, předseda hnutí ANO, kde ty finanční prostředky chce vzít? To nejsou peníze vaše, to nejsou peníze vlády. Dávat a sázet ty návrhy a říkat: Ještě přidejme a ještě - děláme všechny tyto kroky na vrub zvýšení dluhu státního rozpočtu. Takže já to tady znovu vysvětlím. Já si myslím, že ne. Tady se volá po tom, abychom dělali adresnou, cílenou pomoc. Jestli chceme i krotit a brzdit inflaci, tak nemáme na výběr, i když nás to bolí, i když musíme někomu vysvětlovat, že on už je v té kategorii, kde na pomoc on bohužel nárok nemá. Ale jestli budeme dávat všechno všem a valorizovat všechno o inflaci, nemáme šanci tu inflaci vybrzdit a dát naději lidem v České republice, že inflace nebude drtit příštích několik měsíců nebo let. Ano, neříká se to jednoduše.
SPD tady představovalo konkrétní návrhy, vy jste arogantně ty návrhy odmítali a teď už vám to proplouvá mezi prsty. Premiér Petr Fiala jezdí po zahraničí, místo aby se věnoval České republice. A máte vůbec domyšleno, co to udělá se zaměstnaností v České republice? Co to udělá s příjmy pro Českou republiku?
Pan poslanec Ondřej Benešík se omlouvá do 15.30 z pracovních důvodů. Nyní dvě přednostní práva k pořadu schůze.
Vážená paní předsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, rád bych zařadil tři body. Postupně je představím a vysvětlím důvod, proč je žádám zařadit na dnešní jednání. Podpora energií. Možná jsme zaregistrovali to, že jednotlivé země se začínají předhánět v energetické podpoře. Jenom za posledních pět dní se přihlásily k podpoře Španělsko a Portugalsko, a to ve výši 200 miliard korun. To je rámec, který si nechaly schválit v rámci Evropské komise na takzvaný iberský trh, konkrétně 150 miliard korun Španělsko a 50 miliard korun Portugalsko. Jenom pro dokreslení, je to přibližně pětinásobně menší cena, než je dnešní cena na spotu v České republice. A současně Německo již před několika měsíci zavedlo opatření, a to snížení na polovinu poplatků za obnovitelné zdroje. Netvrdíme, že se nedá něco podobného vymyslet, ale proč jdeme touto komplikovanou cestou, když můžeme využít zjednodušený nástroj, a to snížení plateb za obnovitelné zdroje, což pro firmy a domácnosti činí ročně 19 miliard korun. To by bylo za předpokladu, že by se odpustily stoprocentně tyto platby, ale dokonce my můžeme jít takzvaným záporným tarifem, což by fakticky znamenalo, že si vláda určí přesně výši příspěvku pro danou domácnost, případně pro firmu. Ještě před koncem roku jsme varovali před tím, aby se nevyprodával žádný majetek, aby se nevyprodávala státní aktiva, aby se neargumentovalo tím, že potřebujeme finance, aby se nepředkládaly příběhy ze zahraničí, a s určitou dávkou nadsázky jsem tehdy sdělil, že šíbři a různí kmotři nepochybně jsou už na značkách.
Sám jste si zjednal pořádek.
Moc děkuji za to a za všechny zdravotně postižené, kterým takto pomůžeme.
Děkuji, pane poslanče. Ráda bych vám vyhověla, bohužel tento tisk ještě nemá splněny lhůty. Tak jste si to natrénoval a příště už to půjde jako po másle, až tento tisk splní lhůty k projednávání. Prosím, pan předseda Výborný, máte slovo.
Děkuji za slovo.
Ještě se někdo hlásí? Není tomu tak. Všechny vás ještě odhlásím, než začneme hlasovat, a poprosím vás, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami. Přivolám kolegy z předsálí, počkáme, až se ustálí počet přihlášených. Návrh z grémia byl tedy přijat.